V hotelech - zákaz kouření s výjimkou označených kuřáren. Restaurace a bary - zákaz kouření s výjimkou kuřáckých místností využívaných pouze ke kouření. U zařízení, kde jsou alespoň dvě místnosti, může být jedna označena jako kuřácká za předpokladu, že je větraná a kouř je odváděn pryč tak, aby nevnikal do jiných místností. Servírování jídla a pití je zde povoleno. Hotely a ubytovací zařízení - je zde opět zákaz kouření s výjimkou v Polsku, a to kuřáckých místností využívaných pouze ke kouření, a majitel zařízení může rozhodnout o povolení kouření na jednotlivých pokojích. V případě oddělené uzavřené místnosti až 40 % za předpokladu, že jsou splněny výše vypsané podmínky a tento prostor nezasahuje do částí zařízení vyhrazených pouze zaměstnancům nebo do míst, kde se zaměstnanci po celou dobu vyskytují. Hotely mohou označit maximálně 40 % celkového prostoru jako kuřácký za předpokladu, že jsou naplněny výše uvedené podmínky. Těhotné ženy nesmí pracovat v prostorech, kde by mohly přijít do přímého kontaktu s tabákovým kouřem. Práce mladistvých pod 18 let nesmí převažovat v místnostech, kde by mohli být vystaveni tabákovému kouři. Na Slovensku, tam je to opět povoleno s výjimkami, a to: restaurace - kouření povoleno pouze v oddělených kuřárnách, které nesmí pokrývat více než 50 % celkového prostoru zařízení; bary - zařízení, v nichž se nepodává jídlo, se mohou samostatně rozhodnout, zda kouření povolí, či nikoliv. V kuřárnách není povolena konzumace jídla ani nápojů a nesmějí zabírat více než 20 % celkové rozlohy zařízení. Pokud podnik nemá kuřárnu, platí absolutní zákaz kouření uvnitř. Španělsko. Restaurace, bary - absolutní zákaz kouření. A je zde jedna výjimka. Nezletilým není povolen přístup.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 13 dnes hlasuje pan poslanec Kučera. Paní poslankyně, páni poslanci, v úterý 20. října poslanec Jan Volný vzal zpět sněmovní tisk 437 a sněmovní tisk 416, který byl projednán na 33. schůzi. Tímto byl stanovený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny vyčerpán a já 34. schůzi Poslanecké sněmovny končím.
To jsem tedy taky zvědav, jak to má ten prodávající nebo podávající posoudit a jakým způsobem má šanci vůbec nějakým způsobem se s tím vypořádat. Já předpokládám, že se to vyřeší tím, že to budou ta nealkopiva nebo piva s nízkým obsahem. Prodejce, který prodává alkoholické nápoje v provozovně stravovacích služeb, je povinen zajistit, aby se v této provozovně nezdržovala osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu. Tady ta zjevnost zase... Upřímně řečeno, tuto hádku jsme ve Sněmovně měli několikrát. Teď k tomu máme taková ta pravidla, že ji může vyzvat k opuštění, a náhle klademe soukromým osobám povinnost uposlechnout výzvu jiné soukromé osoby. Opět velmi nezvyklé ve veřejném právu. Já jsem zvyklý, že mohou veřejné osoby vyzývat soukromé osoby k tomu, aby něco činily a nečinily. To, že tak mohou činit i soukromé osoby vůči druhým soukromým osobám, není úplně zvyklé. O obecně závazných vyhláškách obce se také již hovořilo. Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se zakazuje vstupovat a zdržovat se. A tady se jim ukládá povinnost, kam mohou a nemohou vstupovat. Jestli mohou, nebo nemohou jet tramvaji. Ten opravdu nestuduje v tu chvíli zákony, kam může, nebo nemůže vstupovat. Mně to připadá, že jsou to opravdu takové nápady... Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Jen abych se utvrdila, návrh na zamítnutí platí na oba dva zákony? Výborně. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska, potom s přednostním právem pan poslanec Mihola.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
A nyní Velká Británie. Hotely a ubytovací zařízení: kouření povoleno v určitém množství hotelových pokojů. Já pocházím z venkova.
Prosím, pane poslanče.
Já si kladu otázku, jaký důvod vede předkladatele - samozřejmě nutkavá touha ochránit zdraví jak pasivních, tak aktivních kuřáků. Pořád se mi to nepodařilo. Zavedou zákon zakazující kouření doma? Pan ministr Brabec se snaží o něco podobného, snaží se zavést zákon umožňující vnikat do domů a kontrolovat, čím kdo topí v jeho kotli. A to by byl konec svobodné společnosti.
Dámy a pánové, skutečně vás dlouho nezdržím. A už jsem si dovolil zde k němu hovořit. Já jako lékař to, ve vší úctě, nemohu popřít. To víme všichni. A ty přednášky na tom nic nezmění. Ale opakuji, opět jsem neslyšel, že koruna ze stále se zvyšující spotřební daně by šla do resortu zdravotnictví, a tak dále, a tak dále. Pokračujme ve svém pokrytectví.
Mám zde další dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. O tom snad zdravě uvažující člověk ani nemůže pochybovat. A to mi vadí. Tomu já nerozumím.
Děkuji, pane poslanče.
Tak naivní není. On chce ve veřejných místnostech chránit nekuřáky před škodlivým vlivem kouření, kterému se nemohou ubránit, což už jistou logiku má. Dokonce i u činností, které prokazatelně nejsou zdraví škodlivé.
Takže já si myslím, že pro ten úvod by to stačilo. Chtěl jsem říci, že samozřejmě normální je nekouřit. Alkohol podle pana profesora Šamánka ve zvýšeném množství vytváří závislost. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče, za přednesenou zprávu a otevírám obecnou rozpravu a přerušuji tento bod, protože otevírám další bod, abychom mohli sloučit rozpravu, tak jak jsme si odhlasovali. Já tedy otevírám bod Připomínám, že při tomto projednávání bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a KSČM, takže návrh podle odst. 2 nelze projednat. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Já otevírám oba body a ocitáme se v obecné rozpravě. Eviduji zde faktickou poznámku, předtím než udělím slovo, každopádně prvně vystoupí ještě pan zpravodaj. Takže máte slovo.
Je to jakási podmnožina.
Prosím.
Pan kolega mě zastal velice erudovaně. Jinak samozřejmě každý má tu vnitřní hranici, co je ještě svoboda a co už je nepřiměřená ingerence státu, nějak nastavenu. Tady je potřeba říct, že není volbou mít čistý vzduch v restauracích, to je právo každého z nás. Třetí argument, který se používá, je argument ekonomický, jak to bude nevýhodné pro ty restauratéry. Dokonce mi volal jeden hospodský a ptal se, jestli to tedy bude platit od 1. ledna, protože už nechtěl kupovat a investovat do nové klimatizace v restauraci. Nestalo se v žádné ze zemí, kde zavedli zákaz kouření, že by poklesly tržby, že by hromadně krachovaly restaurace. Naopak, došlo k mírnému navýšení tržeb.
To je pochopitelně jeden aspekt, na který bychom neměli zapomenout. Podle mého názoru je otázka těch elektronických cigaret až otázka budoucnosti, která nám ukáže, jestli to skutečně škodlivé je, či škodlivé není. Já se zabývám léčením karcinomů v oblasti hlavy a krku v podstatě celý svůj profesní život a mohu vám říct, že v dřívějších dobách jsme měli velké množství karcinomů hrtanu. Takže je tady obrovský nárůst. A rozhodně se nejedná jenom o to, že jsou to muži. Což se dá statisticky také prokázat. Myslím si, že bychom měli být naprosto důslední nejenom vůči nám samotným, ale vůči té mladší populaci, která tady po nás převezme jednou naše místo.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vyslechli jsme tady - já nevím, možná že bylo 15 řečníků, možná 20, další jsou přihlášeni. A já mám jedinou otázku. Další ztracené odpoledne.
Děkuji paní poslankyni Lorencové i za dodržení času k faktické poznámce.
A demokracie je diskuse, i když je pomalá, neefektivní. Ale je to to nejhodnotnější, co si tady vzájemně můžeme dát, a proto jsme tady. A diskuse nikdy není ztracený čas!
Pokračujeme panem poslancem Františkem Váchou.
Pane předsedající, já už jsem jednou vystupoval k faktické poznámce. Víme o tom, že Sněmovna je rozdělená na dva tábory.
Alarmující je situace v oblasti užívání návykových látek dětmi a mladistvými. A právě z tohoto důvodu především je důležité, abychom tento zákon podpořili. Až čtvrtina mladistvých kouří denně nebo se opíjí alkoholem. Vysoká míra rizikového užívání návykových látek má samozřejmě negativní zdravotní a sociální dopady. V České republice je kouření zodpovědné za pětinu všech úmrtí, což je přibližně 20 tisíc úmrtí ročně. Přičemž kouření zkracuje život průměrně o 15 let. Přes tato hrozivá čísla se této problematice věnuje malá pozornost a na prevenci a adiktologické služby se dávají nedostatečné finanční prostředky. Této naprosto tristní situaci odpovídá i situace kolem projednávání zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a jakékoliv snahy regulovat dostupnost tabáku a alkoholu včetně rozšíření zákazu kouření a zákazu konzumace alkoholu na určitých místech nebo určitými osobami. Znamená to, že při projednávání tohoto zákona nesmíme zapomenout na důležitý fakt. Bez preventivních, poradenských a léčebných intervencí s dostatečným finančním a personálním krytím nelze očekávat kladný dopad regulačních a jiných opatření zaváděných tímto zákonem. Není tedy v pořádku, že byl vládou odmítnut původně navrhovaný Státní fond protidrogové politiky. Nejvíce mýtů lze nalézt kolem zákazu kouření v restauracích. V roce 2009 byla zrušena všechna bývalá omezení, neplatí omezení v době oběda ani povinnost oddělených prostor. Místo toho byly zavedeny nálepky, které mají informativní funkci. O tom, že tabákový kouř má negativní dopady na lidské zdraví, není pochyb, a to ať už se jedná o aktivní, nebo pasivní kouření. Na druhou stranu dopady zákazu kouření v pohostinských zařízení na ekonomiku dotčeného sektoru zkoumalo v řadě zemí po celém světě nezávisle na sobě více než 165 studií. Ty souhrnně představila v roce 2009 Světová zdravotnická organizace. Jasně bylo dokázáno, že tento zákaz neměl žádný významný ekonomický vliv. Obavy o vylidnění a plošné krachy jsou podle mého názoru neopodstatněné, a i podle těchto studií. Nezanedbatelný je především pozitivní vliv na zlepšení zdraví zaměstnanců restaurací. Podíl občanů, kteří by uvítali zmiňovanou regulaci, přitom roste. Zákaz vstupu dětí a mládeže do restaurací a barů by byl jistě absurdní, takže jediným možným krokem k ochraně jejich zdraví je zákaz kouření v těchto zařízeních. Právě zde totiž většina kouří a také začala kouřit již před 16. rokem svého věku. Vážené kolegyně, milí kolegové, najděme konečně odvahu upřednostnit zdraví před ziskem a přijměme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Myslím, že je potřeba připomenout, že v boji proti tabakismu je potřeba rozdělit přístup k dospělým a zavedeným kuřákům a přístup k dětem a mladistvým. Často se připomíná, že to je jedna z nejsilnějších závislostí, které je velmi obtížné se zbavit, a to blížící se závislosti heroinové. Tolik asi k těm finančním záležitostem. Mladí kuřáci, jak je známo, nejčastěji kouří v restauracích, barech a diskotékách a různých klubech, kde kouří až 65 % mladistvých. Dokonce se to týká až poloviny příležitostných kuřáků. O průzkumech mezi celkovou populací se tu mluvilo. A dál se tím nebudu zabývat. Dnes je to daleko přirozenější.
Dozvěděli jsme se o právech kuřáků si svobodně vykouřit své cigarety. Dozvěděli jsme se o chudácích v malých vesnických restauracích, kteří nebudou moct chodit si tam vykouřit svou cigaretu. Dozvěděli jsme se o rozdílech mezi restaurací a hospodou, že v hospodě se má kouřit, protože tam ty děti nemají být. Jenomže celý problém je v tom, že pasivní kuřáctví vás ohrožuje skoro stejně jako aktivní kuřáctví, nebo velmi podobně. V čem je jich právo ohrožovat dvě třetiny lidí?
Já bych jenom krátce chtěl zareagovat na svého předřečníka pana poslance Zavadila, který už tady bohužel není. To jsou přece ty kroky, které nám umožní aktivně bojovat proti kouření. My dnes schvalujeme jednu zásadní věc a ta se jmenuje zákaz provozování restaurací, zákaz provozování kuřáckých restaurací. My zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace. O tom to je. Nazývejme věci pravými jmény.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdysi před rokem za mnou byla delegace lidí, kteří pracují v pohostinství. A oni říkali: Prosím vás, udělejte s tím něco. Jenom pasivně kouříme každý den a my to nechceme.
Jsem lékař a onkolog a pravděpodobně většina z vás předpokládá, že tady budu mít odbornou přednášku. Já bych chtěl jenom poukázat na některé takové zajímavosti. Předně k těm, kteří říkají, že diskuse je dlouhá. A to v podstatě působením endorfinů v mozku. Jenom aby neměl obavy, že třeba mu to někdo zakáže. A to jsou výjimky. My tady chceme chránit zdraví všech. My chceme chránit zdraví a ne podporovat podnikání v tomto stylu! Já vím, že ta záležitost není jednoduchá z toho důvodu, tak jak bylo třeba... Vím, že ta záležitost v České republice nebude úplně jednoduchá. Protože my můžeme odhadovat, extrapolovat, z jiných zemí. Že bychom nebyli tak kulturní, že bychom nepochopili dopad kouření na zdraví? Svého času cigareta, to byl jakýsi image. Bylo tady řečeno, že dokonce i v lékařských ordinacích se kouřilo. Dokonce pamatuji si na krásnou povídku Šimka a Grossmanna A jak to dopadlo v té povídce, všichni dobře víme. Že to poškozuje zdraví! Byly zde řečeny příklady ze života. Kardiovaskulární onemocnění, infarkty, onemocnění plicní, rakovina. A možná nevíte všichni to, že pořád je skloňována rakovina plic, ano, samozřejmě, rakovina plic a průdušek a ORL oblasti. Ve výskytu rakoviny ledviny jsme na první místě na světě! A pořád se ptáme, v čem to je. Byly tady zmiňovány elektronické cigarety a tady bych na pana předsedu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, já bych mu chtěl říci, že samozřejmě se dají najít studie, které ukazují, že elektronické cigarety nejsou škodlivé. A to nejsou ani studie, to jsou taková jenom pochybná nějaká rčení. Ale na druhé straně se dají najít i studie, které prokazují, že elektronické cigarety jsou škodlivé. A proč to je.
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji za slovo. No já nikam nespěchám, takže jsem poměrně trpělivý... Poprosil bych, aby někdo zařídil přítomnost pana zpravodaje, abychom mohli pokračovat.
Vít Kaňkovský, který je jako lékař pro mě v této věci důležitou autoritou. Já razím tezi, že normální je nekouřit. Zároveň bych chtěl ale říct, že nejsem žádný militantní nekuřák. A jsem také ochotný diskutovat o rozumných a reálných řešeních. Já poměrně dost často cestuji se svou rodinou a to není skutečně nějaká moje domněnka. Nebo nejdou navzájem proti sobě, určitě. Vím, že v mnoha klubech jsou různé názory na protikuřácký zákon. Já věřím, že se pisatel mýlil, že se tam podpora také najde. Ale o to více chci ubezpečit za klub KDU-ČSL, že tam naopak můžeme počítat s podporou všech poslanců.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tak nejdřív panu předsedovi Miholovi. Oceňuji zájem o to, jak bude hlasovat náš klub. My nemáme žádné závazné hlasování v tomto bodě, jako u mnoha jiných bodů.